Děkuji, pane předsedající. Současně vnáší do celé úpravy zásadním způsobem prvek transparentnosti. Rozhodně není pravda, že by návrh zákona byl těmito institucemi odmítnut. Ale já chci poděkovat panu předsedovi Stanjurovi za to, že zde připomněl z dubna letošního roku přednesenou zprávu paní kolegyně Černochové, a chtěl bych se vyjádřit k některým vědem, které zde v té době zazněly. Ale tato ustanovení jsou transpozicemi základních principů Evropské unie spojených s volným pohybem osob a služeb. Jde totiž o osoby, které mají oprávnění v mateřském státě Evropské unie, tam jsou restaurátory a chtějí tuto činnost provádět i na území České republiky. Rozhodně se tedy nejedná o černé nekvalifikované síly. Navíc v tomto bodě jde o převzetí procesního postupu ze stávajícího zákona o státní památkové péči. Velmi rozsáhlou a mimořádně hodnotnou částí památkového fondu jsou však movité kulturní památky, jejichž úpravy, či dokonce restaurování stavební úřad posuzovat podle stavebního zákona nemůže. Stejně silné postavení jako obce rozhodně spolky a další instituce ve stavebním zákoně při ochraně architektonického dědictví nemají. Postavení obcí a městských částí podle stavebního zákona návrh tohoto zákona však nikterak nemění. To ale zcela neodpovídá skutečnosti, protože v té době nebyla vymezena ani jedna památková zóna a pouze cca 44 % památkových rezervací. g) navrhovaného zákona bylo zmíněno, a ten bod popisuje práce na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkovém území i ve vazbě na konkrétní příklad. g) navrhovaného zákona se na ně jako na kulturní památku nevztahují. Nicméně my jsme si právě tento projev a důležité poznámky, které v něm zazněly, dobře prostudovali a vycházím zde právě z toho, co bylo řečeno. Chci také ocenit to, co bylo řečeno dnes, že péče městské části Praha 2 o památky a zvláště o Vyšehrad, národní kulturní památku, je skutečně příkladný.
Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji tři přihlášky. Nyní tedy požádám pana poslance Opálku, připraví se pan poslanec Vilímec, poté paní poslankyně Chalánková.
Je velká diskuse o tom, jestli 65 roků je málo, nebo hodně. To je první moje poznámka. Druhá moje poznámka souvisí s tím, že i klub KSČM, a vlastně KSČM ve svém volebním programu požadovala stanovení zastropování odchodu do důchodu s tím, že jde i o určitý psychologický signál vůči občanům, aby bylo jasné, že v této oblasti se chováme obdobně jako jiné státy kolem nás. Ta tabulka je v podstatě obdobná jako v tomto zákonu, ale bohužel, čekalo se, co rozhodne odborná důchodová komise. Takže tady máme návrh zákona. Mluvíme o průměru. Já rozumím tomu, že se můžeme dožívat vyššího věku, ale co mi chybí v tomto paragrafu a v této části důvodové zprávy, je zakomponování dožití ve zdraví. S tímto máme opravdu v klubu KSČM problém, neboť se tváříme navenek, že zastropováváme odchod do důchodu, přitom tam máme režim, který toto rozvolňuje, a ten režim není nikterak upraven o otázku dožití.
Prosím, pane poslanče.
Budiž, nepřišla ale s žádnou jinou alternativou, s žádným jiným návrhem. Jak víte dobře, v současné době platí postupné zvyšování odchodu do důchodu, není tam žádná hranice. Tedy pouze v okamžiku, kdy podle stávající tabulky se dosáhne věku 65 let, se tento věk zafixuje.
Mohl bych uvádět další příklady, co tomu stávajícímu zákonu chybí. Například účast spolků na ochraně architektonického dědictví. Mohl bych také jmenovat v oblasti archeologie, kde současný zákon nereaguje na nové metody archeologických výzkumů. Zákon také neřeší badatelský archeologický výzkum a jenom rámcově řeší ty záchranné archeologické výzkumy. Těch věcí, které jsou nevyhovující nebo chybí, bych mohl jmenovat celou řadu, ale to asi není tak podstatné. Samozřejmě je to i zahrnuto v důvodové zprávě, takže tím vás nebudu obtěžovat, zahrnovat. Ono je to logické. Je to další poměrně velká administrativní zátěž. A právě tyto projekty by k tomu dál přispěly. Osobně si myslím, že takovým vhodným nástrojem by bylo zavedení archeologických oborových standardů odborné práce. Takže to by bylo určité řešení, o kterém by bylo dobré se pobavit. Zase je tady nějaké možné řešení, a to takové, aby závazné stanovisko se nahradilo zápisem oznámení do evidence zásahů. Asi poslední věc. Archeologie, víc jich říkat nebudu, opomenuté zásahy. Zkrátka mohlo by dojít k tomu, že by nastala situace, kdy se k zásahům zapsaným v evidenci zásahů nepřihlásí žádná archeologická osoba a najednou by vlastně ty zásahy byly plonkové, nebo nikdo by se k nim nepřihlásil, nikdo by ten záchranný archeologický výzkum neudělal. Takže to jenom některé připomínky k těm ustanovením nového zákona nebo návrhům zákona, které se týkají archeologie. Já jenom bych tady reagoval. V době socialismu bylo vymezeno 44 % památkových rezervací a ani jedna památková zóna.
Já vám děkuji. Já tady otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji s přednostním právem pana poslance Kučeru. Děkuji. Je tedy otevřena rozprava a jako první je přihlášena paní poslankyně Adamová a po ní pan poslanec Opálka.
Hezký podvečer, dámy a pánové. K této harmonizační novele zákona o zaměstnanosti bych měla jednu zásadní výhradu. Stejně tak při postupu spolupráce při vymáhání uložených pokut za porušení povinností v této oblasti. Já myslím, že z toho je jasná absurdita celého tohoto opatření. Podle návrhu se odběratel sice může administrativně náročným způsobem z této odpovědnosti vyvinit, ale to nic nemění na principiální nepřijatelnosti takovéhoto navrhovaného ustanovení. Ale tím nechci naznačit, že i kdyby to řešil, tak by to pak bylo přijatelné. Podle mne je to principiálně nepřijatelné a navíc špatně legislativně zpracované. Pro podnikatele to je určitě důležité a je to další návrh, který výrazně ztěžuje ekonomickou spolupráci mezi firmami z různých členských zemí. Takže pokud bude následně tady tato konkrétní pasáž v novele zákona o zaměstnanosti stále platná, tak určitě budu navrhovat pozměňovací návrh, kterým ji úplně zruším a vyjmu.
Děkuji paní poslankyni Adamové.
Děkuji. Napřed bych chtěl poznamenat, že pracovní právo je postiženo obrovskou škálou novel. Když si vezmu toto volební období, tak v roce 2014 dvě novely, 2015 - pět novel, 2016 - tento rok už tři novely a dva zákony teď projednáváme souběžně v Poslanecké sněmovně. Máme na stole jakoby pouze harmonizaci. Toť vše, co jsem chtěl poznamenat.
Já děkuji. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Leoše Hegera. Prosím, máte slovo. Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, tudíž podrobnou rozpravu končím a končím také druhé čtení tohoto návrhu. Než budeme pokračovat, dovolte mi načíst omluvy pana poslance Fiedlera, který se omlouvá od 14.50 do 16.45 z pracovních důvodů, a to z dnešního dne. Pan ministr životního prostředí Richard Brabec se omlouvá z dnešního jednání od 15.30 z pracovních důvodů a pan poslanec Gabrhel se omlouvá dnes od 14 do 15.30 z pracovních důvodů. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.
Závěrem bych jenom chtěl zmínit, že výbor pro zdravotnictví, který návrh projednal, k němu přijal usnesení, kterým Poslanecké sněmovně doporučuje vyslovit s tímto vládním návrhem zákona souhlas s tím, že k němu výbor nepřijal žádné pozměňovací návrhy. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, poslankyně a poslanci, věřím, že vzhledem k tomuto tento návrh zákona podpoříte.
Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž obecnou rozpravu končím a zahajuji podrobnou rozpravu. Nyní se budeme zabývat bodem Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu.
Po úvodním slovu zástupce Ministerstva zdravotnictví Toma Filipa a zpravodajské zprávě poslance MUDr. Jaroslava Krákory a po rozpravě výbor pro zdravotnictví
Jde o návrh na vydání ústavního zákona o referendu o vypovězení Severoatlantické smlouvy Českou republikou. Oba dva body navrhuji zařadit na tuto středu 7. prosince odpoledne po pevně zařazených bodech.
Prosím k mikrofonu paní poslankyni Adamovou.
Velice stručně bych se pokusila jej odůvodnit. Přes tuto skutečnost čelila KLDR v minulosti kritice z důvodu nerespektování těchto mezinárodních právních dokumentů a otázka porušování lidských práv ze strany KLDR byla v minulosti opakovaně podrobena pozorování ze strany mezinárodních institucí. V rámci závěrů této zprávy komise uvádí, že ze strany KLDR docházelo a stále dochází k systematickému, rozsáhlému a závažnému porušování lidských práv. Závažnost, rozsah a podstata tohoto porušování lidských práv odhalují stav, který v dnešním světě nemá obdoby. Politologové 20. století označují tento typ politické organizace jako totalitární stát. Návrh byl projednán na podvýboru pro lidská práva - A zároveň vás všechny poprosit, abyste podpořili tento bod na naši schůzi. Děkuji za pozornost.
Prosím, máte slovo.
Hezký, dobrý den. Dovolte mi krátké zdůvodnění. Já jsem interpeloval ministra financí v této záležitosti, neboť mě zajímalo, jak Česká republika čerpá, zdali jsme schopni čerpat evropské peníze, či nikoliv. Nebudu číst názvy jednotlivých operačních programů, ale spíš gesční ministerstva. Myslím, že by bylo relevantní chtít vědět důvody, znát důvody, proč Česká republika v podstatě není schopna čerpat evropské peníze. Zaregistroval jsem, že premiér České republiky bude požadovat nějakou změnu rozpočtových pravidel a podobně.
Prosím k mikrofonu paní poslankyni Semelovou.
Děkuji. Vážené kolegyně, kolegové, já navrhuji pevně zařadit dva tisky, a to bod č. 118, sněmovní tisk 780, o náhradním výživném, a to dnes po pevně zařazených bodech. Nicméně dosud tak neučinila a naše opoziční návrhy jsou stále odkládány. Že situace těchto rodin, neúplných rodin, je velice tíživá. Patří mezi rizikové skupiny, které jsou nejvíc ohroženy chudobou a sociálním vyloučením.
A obecně samozřejmě nedostatek financí v památkové péči. Ten řeší jiné věci.
Nejdřív přednostní právo pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, poté paní poslankyně Marta Semelová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Skutečně ne. To jsou ty budovy, které nepožívají památkovou ochranu. Jsou k tomu obrovské finanční náklady. A jak se chová stát? Tomu já rozumím. To samozřejmě přináší řadu praktických problémů a taky velmi často pocit nespravedlnosti vůči těm majitelům. Možná bychom mohli začít úplně odjinud. Roky se nic neděje. Neměl by tam napřít stát svoji pozornost jako první? Stát, který stanovuje pravidla, by se měl a podle mě se musí finančně podílet. A to významnou částkou. Na to bohužel tento návrh zákona nijak nemyslí. Protože to nedává žádný smysl. Skutečně ne. A kdy se začíná uvažovat o archeologickém průzkumu? Velmi často po vysoutěžení. Fakt si nemyslím, že to jsme schopni v rámci druhého čtení opravit. Mně je samozřejmě líto, že vládní koalice tento návrh zákona prosadila na jednání po osmi měsících od té doby, kdy poprvé proběhla rozprava. A už jsme to jednou slyšeli: a proč nás tím zase otravujete? Možná nás pan ministr přesvědčí, že ten návrh nakonec stáhneme. Pokud ta pravidla neuděláme jasnější, jednodušší, srozumitelnější, tak té památkové péči jako oboru, který si zaslouží podporu, ve skutečnosti ublížíme, než abychom jí pomohli. To nebyl zdaleka vyčerpávající přehled toho, co to je. My velmi často postupujeme úplně naopak, úplně nelogicky. A ne naopak. Jak to asi dopadne? Špatně. Špatně. Použiji toto spisovné slovo. Dopadne to špatně. A dopadne to i tady špatně.
Nevidím žádnou přihlášku, tudíž obecnou rozpravu končím. V tuto chvíli zahajuji podrobnou rozpravu. Také neeviduji žádnou přihlášku, tudíž podrobnou rozpravu končím. Paní zpravodajka také ne. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.
Dovolte, abych se představil. A je to úplně první norma, kterou předkládám. Za tím účelem se zejména doplňují postupy nutné k zavedení jednotných pravidel v rámci EU pro dovoz tkání a buněk ze třetích zemí, tak aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského zdraví v Unii. To je umožněno zavedením postupu pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovoz tkání a buněk, stanovení programu schvalování a inspekcí odrážejících ověřovací proces zavedený pro činnosti související s tkáněmi a buňkami prováděné v Unii. Dalším cílem je zavedení jednotného evropského kódu, který usnadní zajištění sledovatelnosti lidských tkání a buněk od dárce k příjemci a naopak. Zároveň bych rád zmínil, že výbor pro zdravotnictví, který návrh projednal, k němu přijal usnesení, kterým Poslanecké sněmovně doporučuje vyslovit s tímto vládním návrhem zákona souhlas s tím, že k němu výbor nepřijal žádné pozměňovací návrhy.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající.
V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu. Prosím, máte slovo.
Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Myslím, že je zvláštní, že u nás problematika, která velmi úzce souvisí, a to znamená jak bezpečnost lidských tkání a buněk, tak i transplantační zákon jsou vlastně rozděleny, jsou každý samostatně, a z toho potom vyplývá množství otázek, které se nabízejí, když studujete tyto zákony samostatně. Transplantace mají jeden zákon. Tkáně a buňky jsou upraveny v jiném zákoně. Případem sám pro sebe je krev a její deriváty a také gamety a embrya.
Nyní pan poslanec Jaroslav Zavadil, zatím poslední přihlášený v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Paní poslankyně Hnyková? V tom případě rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Nemá zájem. Nepadl žádný návrh na vrácení nebo na zamítnutí. Požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Ptám se, jestli má někdo zájem. A - paní kolegyně Adamová. Děkuji, paní poslankyně. Omlouvám se, že jsem to nezachytil. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat dalším bodem a to je bod číslo Ptám se tedy, jestli před zahájením má pan ministr nebo pan zpravodaj zájem vystoupit, znovu uvést. V tom případě pokračuje vystoupení paní poslankyně Jany Černochové. Paní poslankyně, máte slovo.
Ten návrh rozporují experti v oblasti památkové péče. Postavilo se proti tomuto návrhu zákona několik asociací.
Prosím, přesuňte jiné diskuse mimo sál a nechte paní poslankyni v klidu přednést svůj projev. Už jednou byla přerušena přerušením tohoto bodu. Doufám, že uznáte, že je potřeba, aby to v klidu přednesla. Nyní se slova ujme paní poslankyně Marta Semelová, kterou tady ale nevidím, takže její přihláška propadá. Také její přihláška propadá.
Děkuji za slovo. Toho jsme svědky poměrně často.